Mimochodem v médiích je neustále prezentováno, například panem premiérem v jeho posledních Otázkách Václava Moravce, že nový mýtný systém ušetří na provozu miliardu korun ročně. Úžasně produktivně vynaložené zdroje, není-liž pravda! Nebýt těchto nesmyslů, mohlo ministerstvo například věnovat úsilí tvorbě zákona o liniových stavbách. Ano, toho zákona, který mělo vládní hnutí ANO v programu. Za jeden rok v úřadě bývalý ministr dopravy za ANO Prachař dokonce zadal zpracování věcného záměru k tomuto zákonu. K realizaci se ale již nedostal. Po nástupu současného ministra šla celá tato iniciativa k ledu a kromě pěkného věcného záměru nemáme téměř nic. Jsme o více jak rok dál a liniový zákon nikde. Místo toho chystáme vyměnit jednu náplast za druhou. Například sousední Německo přijalo svůj zákon o liniových stavbách v roce 1958 a od té doby jej kontinuálně vylepšují.
Prosím pana poslance Dolínka, připraví se pan poslanec Jurečka.
Já si myslím, že nejen vaši ministři, ale naši hejtmani i všichni další jsou plně připraveni jakýkoliv návrh a zákon podpořit.
Vedlo to k něčemu? Nevedlo. Obcházet ta mezirezortní připomínková řízení, obcházet RIA, prostě není to správné. I když ty podklady vykřešou legislativci na Ministerstvu dopravy. Já bych byl rád, kdyby pan ministr Ťok řekl prostě: Potřebuji ty a ty věci a do čtvrt roku, do půl roku je tady máte, přijdu na hospodářský výbor. Chci s vámi tyto záměry prodiskutovat, aby tam byla podpora maximální. My to rádi budeme podporovat.
Já děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Já chápu rozhořčení pana ministra. Před ním se střídalo spousta ministrů během několika měsíců. Ať už to byl pan Bárta, ať už to byl pan Prachař, ať už to byl pan Šimonovský, ať už to byl kdokoliv.
Já děkuji. A stejně tak jsme vyčerpali písemné přihlášky do rozpravy. Pan předseda se hlásí.
Děkuji za slovo. Když tady tak krásně točil tím kormidlem, tak jsem si říkal, ten termín je nám přece známý. Historie zná jednoho velkého kormidelníka, Mao Ce-tung. A jak to dopadlo, když se tím kormidlem točilo, tak o tom bychom si mohli vyprávět. Je potřeba, přestože vám preference rostou, zachovávat respekt vůči kolegům v Poslanecké sněmovně, protože nikdy nevíte, koho budete pro vzájemnou spolupráci potřebovat. No a když tedy jste se tady tak hájil tím, jak pan ministr je odborník, ono to téma dopravy je mnohem složitější. Mě například zajímá, z čeho bude refinancován dluh Českých drah v březnu nebo v létě za osm miliard. To jsou taková ta drobná manažerská selhání nebo otázníky, které já osobně mám. A zajímá mě, jestliže tedy pan ministr se dozvěděl až v prosinci, že tam ta situace je taková, jak je možné, že z toho nebyly vyvozeny důsledky k někomu jinému, kdo to měl pohlídat mnohem dřív, abychom nebyli v prosinci překvapeni sněhem.
Vypadá to, že se nikdo další nehlásí, takže já rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova k podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče.
Navzdory tomu, že to téma bylo tady některými kolegy zpochybňováno, zejména panem poslancem Dolínkem, tak se ukázalo už jenom z toho, kolik se přihlásilo do diskuse diskutujících, že to téma skutečně zajímá více než Kraj Vysočina a možná některé kraje okolo. Chci poděkovat panu ministrovi za to, že nám tady shrnul svůj pohled. Za sebe mohu říci, že mě ne ve všem uspokojil, myslím z hlediska odpovědí. Nicméně vážím si toho, že se držel ve věcné rovině. Shrnu tu diskusi jenom krátce za sebe. Samozřejmě, můžete na to mít trošičku jiný pohled. Ta diskuse nebyla vedena pouze tou kalamitní situací mezi 10. až 13. prosincem. To jsem řekl na začátku a na tom si trvám. Ukázalo se tady - a tady v jednom budu souhlasit s panem ministrem. Netýká se to samozřejmě jenom Ministerstva dopravy, jak on řekl, je to součinnost s dalšími rezorty. Tím výstupem by měla být některá řešení směrem do budoucnosti, aby se minimalizovalo riziko podobných situací. Zmiňovaly se tady záležitosti zákona o veřejných zakázkách. Ten sice jsme už novelizovali několikrát, ale bohužel stále není v podobě, která by vždycky těmto situacím pomohla. Také tady zaznělo, že je potřeba zlepšit stavební dozor na těchto zásadních rekonstrukcích. Ty bezpečnostní zóny skutečně v zahraničí jsou na těch rekonstruovaných úsecích, byť jsou provizorní.
A někteří poslanci - myslím, že tenkrát to byl kolega Luzar, který tady není, chudák nedojel do Prahy. Skončil v Olomouci pod dekou na nádraží v nevytopené čekárně a řešili jsme to tady asi osm hodin. Osm hodin jsme řešili tenkrát ten kolaps dopravy. Je to člověk, který, si myslím, jestli já rozumím hornictví, a to není pochlebování, ale myslím, že tomu rozumím za těch 33 let, tak si myslím, že pan ministr rozumí stavebnictví. To prostě mu nemůže nikdo vkládat do úst, že tomu nerozumí. Šel tady do určitého rizika, které se ukázalo, že nebylo úplně optimální, ale po bitvě je každý generál! Kdo z vás řídil nějakou firmu, kdo z vás řídil nějakou výrobu, tak každý z vás jako manažer jste šel do rizik. Jak to, že tady nemáme dálnice, celou dálniční síť? Tady na to se neptal nikdo. Kde je pan Stanjura, aby tady reprezentoval ODS? Já jsem pamětník privatizace OKD. Ještě dneska pořád, už rok a půl chodím do vyšetřovací komise OKD, furt to tady řešíme, už stovky svědků, je to taková složitá situace, to tady nepatří, ale prostě 15 let se tady privatizoval majetek a nic se neinvestovalo. Ona 24 let jede do, on to řekl expresivně, já to řeknu nesprávným směrem. Dneska skutečně je to díky samozřejmě možná i tenkrát evropskému šampionátu v roce 2012, kdy opravdu to Slezsko, ty dálnice tam jsou, a já si přeju, abychom dneska dohnali to Polsko.
Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Prosím, dvě minuty.
Jenom řečnická otázka. Já si myslím osobně, že ne. Takže ten humbuk asi k něčemu byl. Ano, my jsme tady - já tedy u kormidla nejsem, u kormidla jsou teď jiní, kteří chtějí otáčet tím kormidlem. Doprava, životní prostředí, místní rozvoj. Vzpomínejte na to, co bylo za první republiky a za komunistů a kdy bylo lépe, nebo nebylo. A už doufám, že nebudu muset vystupovat.
Poznámek přibývá.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já si dovolím zareagovat na poslance Hájka. Pokud bychom chtěli mít dálniční síť do roku 2050, tak by to chtělo 25 kilometrů dálnic zprovoznit. K tomu jsme se bohužel nedopracovali.
Nyní se hlásí pan ministr s faktickou.
Nechci zdržovat všechny přihlášené, ale jenom velmi krátká reakce. Souhlasím s vámi. Výtka, že jsme měli vědět a neměli jsme to nechat jet přes zimu, to jsme samozřejmě všichni věděli. A já jsem tady vysvětloval, že na základě dojmu jsem reagovat prostě nemohl.
Děkuji a nyní prosím pana poslance Skopečka.
Děkuji za slovo. Dobrý večer. Chci tedy využít této příležitosti a chci navrhnout usnesení, které poté zopakuji v podrobné rozpravě, a sice že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá ministru dopravy připravit na rok 2020 zlevnění dálničních kuponů pro motoristy, reflektující nedostatečnou kvalitu a průjezdnost klíčových částí silniční infrastruktury. Nejezdí, motoristé jsou velmi významnými přispěvateli do státního rozpočtu. Chci dát vládě, chci dát ministrovi dopravy prostor pro to, aby dospěl k nějaké relevantní částce. Pan ministr Ťok už na tento návrh reagoval v médiích, označil ho za populistický. Ale to je asi ke všemu. Říkám, nepřišel jsem pana ministra grilovat, chci tady přednést návrh, který by mohl na rok 2020 vést ke zlevnění dálniční známky, které si podle mého názoru naši řidiči zaslouží.
Nyní nás čekají dvě faktické poznámky.
Jsem rád za to, že jsem se dozvěděl informace, které jsem předtím neměl, o systémových nedopatřeních, systémových chybách, problémech, které zřejmě, alespoň některé, budeme muset napravit v legislativě. To byl náš cíl, abychom si prostě řekli, co je špatně a jak to napravit. To je věc premiéra, my tuto vládu nepodporujeme, a je to jeho věc. Ale my tuto situaci chceme řešit. A jsem opravdu velmi rád za KDU-ČSL, že diskuse je v současné době věcná a že dostáváme informace, které jsme potřebovali slyšet.
Prosím.
Dámy a pánové, já budu konstruktivní. Mám pro vás řešení. Máme veřejný statek, to je superpočítač v České republice, kde evidujeme pohyb 150 tisíc aut online a sestavujeme naprosto věrný a přesný obraz o tom, jak jezdí naše cesty. Takže si vezměte do levé ruky telefon, počítač, otevřete si prohlížeč a já vám to nadiktuji. Není to navigační systém, ale využívá to Česká televize, Český rozhlas a všechny ostatní navigační systémy včetně Sygic. Takže prosím, využijte těchto možností.
Děkuji za slovo. Rychle jsem se na RODOS podíval, vypadá opravdu zajímavě. Tady došlo k jedné jednodenní situaci u nás, v České republice. Moc dobře víte, že vysokorychlostní tratě, ten projekt už není v teoretické rovině, ale běží. Pan ministr byl nedávno v Německu. Ono se říká, že všechno zlé je pro něco dobré. , to, o čem mluvil kolega Vondrák, experimentální web s vysokou školou ostravskou. Takže sečteno a podtrženo, já myslím, že pracujeme, pracujeme dobře, chceme pracovat, bereme kritiku, bereme otevřenou, konstruktivní a fér kritiku. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. Vaše dvě minuty.
Já jsem v žádném případě, a chtěl bych se ohradit, neřekl, že 5 miliard korun považuji za malou částku nebo za částku, která by neprospěla našim silnicím ať už krajským nebo celostátním. To určitě ne. Já jsem chtěl jenom ukázat, že z celého rozpočtu fondu je to částka minoritní, že daleko více do tohoto fondu plyne z dotací ze státního rozpočtu. A jenom bych chtěl panu kolegovi prostřednictvím pana předsedajícího připomenout, že jenom daňové inkaso vzrostlo, když srovnáme rok 2018 a 2017, o více než 130 miliard korun.
Nyní prosím pana poslance Hájka.
Já jsem horník a také jsem řídil asi sedm let ražení, takže jsem vyrazil nějakých 150 kilometrů důlních chodeb.
Takže tolik asi za mě jako shrnutí.
Já jsem chtěl jenom na závěr poděkovat za převážně konstruktivní debatu. Jenom dvě krátké poznámky. Já jsem se nevymlouval na minulost. Jenom jedna poznámka, která tady padla. Budeme se zabývat i tím, jestli můžeme na těch úsecích ty zálivy udělat. A co tady říkal ještě pan kolega Jurečka, že bychom v těch nových úsecích mohli udělat tři pruhy. To bychom měli velký problém.
Také děkuji. Mám tři přihlášky.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby v termínu do 31. března 2019 navrhla takové legislativní i nelegislativní kroky, které omezí rizikové chování řidičů kamionové dopravy. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby v termínu do 30. června 2019 připravila komplexní plán rekonstrukce páteřních komunikací v České republice s důrazem na minimalizaci rizik spojených s omezením provozu v opravovaných úsecích.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Také ještě jednou dobrý večer.
Děkuji. To byly všechny přihlášky. Paní poslankyně. Já vám děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes v Poslanecké sněmovně projednáváme výroční zprávy České televize. Je totiž zřejmé, že neschválení výročních zpráv by bylo politickým tlakem, který by mohl znamenat odvolání Rady České televize a nutnost volby rady nové. Dle mého názoru Česká televize funguje dobře, plní svoji úlohu a hospodaří transparentně, což dokládají právě výroční zprávy, o kterých se dnes jedná. Samozřejmě ani Česká televize a lidé v ní pracující nejsou bezchybní. Nemusí se mi líbit vše, co Česká televize dělá. Vnímám například problémy, které se řešily kolem dětského kanálu a jednostranných interpretací či vhodnosti obsahu nabízeného dětem. Jsem ale přesvědčen, že problémy, když se objeví, tak se je Česká televize snaží řešit a odstranit. Co se týče financování České televize, považuji je za stabilní a zajištěné i na další roky. Není proto důvod měnit výši koncesionářských poplatků a toto téma rozhodně není tématem pro nejbližší dobu. Česká televize i Český rozhlas jako veřejnoprávní média, hrají v dnešní společnosti důležitou roli. Patrně ještě větší než před několika lety, kdy ještě neexistovaly stovky jiných informačních i dezinformačních zdrojů, které se snaží tvářit jako objektivní zpravodajství. Žijeme v demokratické společnosti a já budu dělat vždy vše pro to, co je v mých silách, abychom v ní žili i nadále. Hodnoty, jako jsou nezávislost médií a svoboda slova, které právě veřejnoprávní média reprezentují, musíme ctít a chránit. Já doufám, že moji kolegové v Poslanecké sněmovně sdílejí obdobný názor. Výroční zprávy České televize schválíme a zamezíme tím snahám ohrožovat nezávislost naší veřejnoprávní televize. Zcela jistě se zde objeví taktický manévr o sloučení projednávání jednotlivých zpráv. Ten považuji za účelový. Jednotlivé zprávy jsou odlišné, minimálně dvě zprávy jsou o činnosti a dvě zprávy jsou o hospodaření. Já vás prosím, abychom zprávy, které jsou dnes projednávány, abychom je brali tak, jak bychom je brát měli, jako vyjádření toho, že Česká televize hospodaří transparentně, hospodaří v souladu s platnými zákony této země, a to vše dokládá příslušnými doklady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nenechme se unášet opravdu jinými zájmy než jen těmi racionálními.
Nyní tady mám dvě faktické poznámky.
Já bych chtěl tady jenom faktickou poznámkou reagovat na kolegu poslance Valentu, který ve svém dlouhém vystoupení také zmínil to, že KDU-ČSL měla snad nějaký výrazně vyšší podíl v pořadech České televize z hlediska politických stran a jejích zástupců, než by mělo být odpovídající. Takže tolik jenom na vysvětlení, aby veřejnost nebyla matena.
Děkuji za slovo. Já to musím odmítnout. Spíš mi to připadá jako legrační, protože přece tady bychom o tom měli diskutovat. Já sám za sebe říkám, že rozhodně nechci žádným způsobem ohrožovat veřejnoprávní média. Od komunistů přes sociální demokraty, přes ODS. A všichni měli výhrady, ale nikdo neřekl žádnou subjektivní výhradu v tom smyslu: Já jsem tam byl málo, moc nebo něco. Nebo někdo se se mnou bavit nějakým špatným způsobem. Všichni přece komunikovali o trendech, o trendech České televize. A já si myslím, že to je správně, protože my jsme tady jakoby parlamentní kontrola pro to, aby se česká veřejnoprávní televize neodchýlila nějakým jedním směrem, aby byla objektivní na všechny strany.
Já jsem chtěl reagovat na slova pana ministra, jestli tedy může poslouchat. Ale připomenu, že na volebním výboru jsme tu rozpravu sloučili čistě prakticky. Ono se pak hlasuje o každém tom návrhu zvlášť. Ale protože i vy jste v tom svém příspěvku mluvil o hospodaření a já jsem zpravodaj toho hospodaření. Takže my jsme tam sloučili tu rozpravu právě z těchto důvodů, ale samozřejmě o každé té zprávě se hlasuje zvlášť. Takže jenom tolik na vysvětlenou.
Případně, pokud ano, jakým způsobem na to představenstvo reagovalo? Stát má právo na zařazení bodu na valnou hromadu, aby tato záležitost byla projednána. Stát má právo na přezkum rozhodnutí představenstva dozorčí radou. Odkazuje se tam na stranu 124 až 127 výroční zprávy ČEZu, která se týká akvizic v Bulharsku, a tam samozřejmě žádné konkrétní informace, které by rozptylovaly podezření, o kterých jsem mluvil, nejsou. A já bych byl rád, aby to pan premiér osvětlil a poskytl konkrétní údaje, které budou dokládat, že ty investice v ČEZu a dezinvestice v ČEZu zejména ve vztahu ke společnosti Varna a ty personální konexe, které tam vedou k bulharské mafii, tak aby nám tato podezření rozptýlil.
Děkuji panu poslanci Michálkovi. Ptám se, jestli má zájem vystoupit pan předseda vlády v rozpravě.
Výkon akcionářských práv vykonává tady Ministerstvo financí. Tak si nastudujte, jaká práva má akcionář. Tam je dozorčí rada a informace, které má dozorčí rada, jsou důvěrného charakteru. A pokud je pravda, co tady říkáte, že je tam nějaká mafie - a já zásadně odmítám tu vaši nepravdu, kterou zveřejnila zase nějaká média, že já jsem jednal s premiérem o ČEZu a o nějakých transakcích. Podejte trestní oznámení! Že zrušil tu soutěž, že už to měl dávno udělat. A pokud je tam dozorčí rada, tak ta má informace důvěrného charakteru, které nesděluje, pokud já vím. Ani Ministerstvu financí, a mně už vůbec ne. Policie to určitě vyšetří, o tom nemám pochyb.